Prosím, máte slovo.
Piráti, jak už tady bylo deklarováno, rozpočet nepodpoří, a to z několika důvodů.
Pane premiére, jednou provždy kdyby to šlo udělat. Když říkáte čísla, říkejte je tedy prosím potom vždycky v absolutních částkách a hned k tomu dejte i ten podíl k HDP. Tak prosím pěkně, aby tomu občané rozuměli, aby to bylo krásně viditelné, říkejte vždycky i tu částku absolutní a k tomu dodejte i ten podíl na HDP. To bude férové. Vy jste říkal, že za vás se mají všichni dobře. No, já tady s vámi povedu drobnou polemiku.
Nemám tady jinou přihlášku, nejsme v rozpravě, takže budeme pokračovat. Mám ještě chvíli počkat? Máme přihlášeno dostatečně. Znovu vás odhlásím. Přihlaste se znovu všichni svými hlasovacími kartami.
Dámy a pánové, poslanecký klub TOP 09 nemůže podpořit vládní návrh státního rozpočtu ve třetím čtení, a to bez ohledu na to, jak se hlasovalo o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Včera a předevčírem, když nás pan premiér přesvědčoval, že bychom měli jakýmkoliv způsobem, rukama či nohama, umožnit schválení tohoto rozpočtu, tak jsem si mu dovolil připomenout, že má dva měsíce zpoždění. Je to, jako když pečete dort. Upečete korpus a teď na ten korpus můžete nějaké ozdoby přidat, nebo nějaké odebrat, ale když zkazíte ten korpus, když se vám nepovede, tak jakékoliv zdobení nemůže z toho udělat dobrý dort. My jsme při tom prvním čtení navrhovali přepracování těch základních ukazatelů. To je mrtvý materiál a už dávno měl být v odpadkovém koši a už dávno jsme měli společně pracovat na novém rozpočtu. Jeho příjmy jsou zcela mimo ekonomickou realitu. Ale i kdybych bral stávající legislativu, tak ty příjmy, které vycházejí ze zářijové prognózy, naprosto neodpovídají tomu, co nás čeká v příštím roce, a všichni to víme. To je neudržitelná rozpočtová politika, kterou tahle vláda bohužel dělá už řadu let. A k tomu občas pronese, že snižuje dluh. Ano, dluh se snižoval poměrně vůči HDP díky dobrému hospodářskému růstu, ale aktivní kroky vlády ke snížení strukturálního deficitu nebo snížení dluhu nebyly žádné. Buď bylo to fiskální úsilí neutrální, nebo bylo negativní. To je to negativní fiskální úsilí. Ale ani v jednom roce nesnížila dluh. Nic, anebo to zhoršili. Není možné něco takového podpořit a vzít za to zodpovědnost.
Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, víte, rozumím vyjádření pana předsedy Kalouska, který má jiný ekonomický názor, než má současná vláda. To chcete vyčítat? Takové farizejství, něco tak odporného už jsem dlouho neslyšel! Protože řekněme si to úplně na rovinu, nikdo tady nebere jedinou korunu těm, kteří pracují s tou pandemií, která je celosvětová, zahrnuje opravdu výrazné snížení ekonomiky všech států Evropy, a dokonce téměř na celém světě. Říkám téměř, protože některé státy se s tím vypořádaly. Ale vy mi tady chcete vyčítat z ideologických důvodů návrh, který posiluje a rozvazuje ruce vládě k tomu, aby mohla řešit tu pandemickou krizi? Vy si opravdu myslíte, že ti lidé jsou tak hloupí, že vám to uvěří? Že si nespočítají, že jedna a jedna jsou dvě? Já jsem to tady říkal při tom svém projevu, že je možné, že se to vrátí do kapitoly Ministerstva obrany, ale ne na nákup toho nebo onoho, ale na to, že ti vojáci budou muset sloužit za ty zdravotníky, ať už za lékaře, nebo za zdravotní sestry. Ale to se vám to krásně vykřikuje, když si myslíte, že jsou lidé hlupáci. Co to tady vykládáte? Vy si opravdu myslíte, že ti lidé nepochopí, o co jde? Přestaňte s tím! A to nezpochybňuji ty ekonomické dopady právě na ty, kteří podnikají v tomto oboru. Buď si tedy uvědomíme, v jaké jsme situaci, a když mluvíme o krizi, tak tu krizi bereme tak, že existuje nějaká hierarchie hodnot. A pro mě je opravdu život a zdraví občanů nejvyšší hodnota. Nejvyšší hodnota!
Takže mě to velice mrzí. My jsme se snažili, oslovili jsme vás, jednali jsme s vámi. Nechali jste nás na holičkách a zkrátka není jiné řešení. Není jiné řešení než to řešení, do kterého jste nás dotlačili.
Tak nyní tady mám další přednostní práva. Tři přihlášky.
My na sebe máme trochu smůlu, protože při mém posledním vystoupení nedávno jste mě označil, jako že se jmenuji Kořalová, stranu jste uvedl správně. Návrh rozpočtu, který předložila vláda, je od počátku zcela špatně nastavený. Obsahuje nereálné příjmy, postrádá sebemenší ambice šetřit na výdajové stránce a jeho struktura vůbec nereflektuje potřeby 21. století. Je jasné, že takovýto návrh rozpočtu roztáčí dluhovou spirálu a vláda pravděpodobně nechápe ekonomické důsledky svého počínání. Myslím, že je možné tento rozpočet označit pod heslem "zapomnění budoucnosti". Proto hnutí STAN z těchto důvodů návrh státního rozpočtu nepodpoří. Jsem velmi znepokojena tím, jakým způsobem vláda k nejdůležitějšímu zákonu roku přistoupila. O podporu požádala opoziční politické strany, jak říká pan premiér mile, ale to až v době, kdy pár hodin před konečným hlasováním nebylo vůbec jasné, zda vláda sehnala podporu, či nikoliv. A také poznámka, jak probíhala ta jednání. Samozřejmě že neměl pravdu, protože to je stanoveno zákonem o rozpočtovém určení daní. A já pevně věřím, že to nebude například povinná četba sebraných spisů Vladimíra Iljiče Lenina a Klementa Gottwalda na našich školách.
Děkuji, pane místopředsedo. Pan premiér Babiš položil otázku, co občanští demokraté udělali v resortu Ministerstva obrany. Pane premiére, občanští demokraté, konkrétně Alexandr Vondra, přijal Bílou knihu o obraně, což se žádnému ministrovi, vašemu ministrovi, za tu dobu, kdy jste ve vládě, nepodařilo. Pokud jste nespokojení s tím, jaké návrhy občanští demokraté v Bílé knize měli, měl jste je změnit. Takže pokud vám váš ministr obrany nedaroval Bílou knihu o obraně, kterou se svým týmem vytvořil Alexandr Vondra, tak vám ji, pane premiére, věnuji. A věnuji vám ji s věnováním Alexandra Vondry, který nastavil pravidla, ze kterých vy a hlavně Armáda České republiky profituje doteď. Takže tolik na dotaz, co jste tam dělali! Myslím si, že na Ministerstvu obrany zejména spal, protože byť byl nejdéle sloužící ministr obrany, tak neudělal nic!. Každý rok vám v investicích zůstávalo tu šest miliard, tu sedm miliard. Proto argumentují i komunisté tím, že oni by neměli možná problém nechat v rozpočtu obrany více finančních prostředků, ale že je vaši lidi neuměli utratit! A to je pravda. Já si toho velmi vážím a chtěla bych jim za to poděkovat. Ale neklaďte tady naprosto neuvěřitelně drzé otázky, co ODS dělala na resortu Ministerstva obrany. Byť neměla nejdéle sloužícího ministra obrany, jako se tím chlubil pan Stropnický, kterého jste za to nicnedělání poslal na zastupitelský úřad do Izraele. Pěkná trafika! Co se týče současné situace a toho, co tady říkal pan premiér i pan ministr vnitra Hamáček, opět lež na lež! Vy jste ani za těch x let, kdy tady vládnete společně se sociálními demokraty, nebyli schopni dosáhnout toho, čeho dosáhla ODS společně s jinými stranami vládní koalice před deseti lety! A vy nás tady budete školit! Vy nás tady budete kárat za to, že jsme nedávali dostatek finančních prostředků? Tohle jsou oficiální data! Jsou to data ze státního závěrečného účtu. A můžu pokračovat. Pojďme se podívat na programové financování! Pojďme tady řešit investice! Ovšem za vaší vlády, za vlády vašeho pana ministra obrany Stropnického...
Pár poznámek před hlasováním k rozpočtu. Tento rozpočet není možné z mnoha důvodů podpořit. Já řeknu dva důvody. Ale to není pravda, paní ministryně. Další věc. To je ten důvod, proč nelze rozpočet podpořit. Tím rozpočtem, který chcete schválit, vědomě posouváte ten rozpočet do lepších čísel, do lepší podoby, než realita české ekonomiky skutečně odpovídá. Komunisti, kolegové, prostřednictvím pana místopředsedy, vy jste mě nepřekvapili. Já to vím, jste tím čitelní, srozumitelní. Vy jste přinutili tuto vládu, aby naši spojenci se začali ptát, co se v té republice děje. Jenom to chtělo větší ochotu vlády se o věcech bavit včas, srozumitelně a smysluplně. A to, že se peníze převedou případně, řekněme, do rezervního fondu, a to, co zde říkal pan místopředseda Filip, že má obavu, že se potom třeba té armádě vrátí, to je jeho obava. Princezna Koloběžka první, oblečená - neoblečená. Vezmeme to, vrátíme to. A nezbývá mi, než se ptát: Co je tedy skutečnost? Co je tato vláda? Co je přesvědčení této vlády? To je tato vláda, to je realita. Nežijete v realitě, jste odtrženi od obyčejných lidí, jste odtrženi od běžného života. Hrajete si tady svoje hry a neřídíte tuto zemi. Tato země potřebuje vládu, která vrátí důvěru občanům, že se vláda dokáže o lidi postarat. A i rozpočtem, který chcete schválit, lidem lžete.
S přednostním právem se přihlásil ministr vnitra, předseda ČSSD Jan Hamáček. Prosím, prosím pane ministře, máte slovo.
Ta situace samozřejmě není jednoduchá. Tak jenom pár čísel. Já chápu, že se to hodí. Ale výhoda je v tom, že my na rozdíl od vás můžeme ukázat, že jsme za tu armádu nebojovali jenom pusou, ale konkrétními činy.
Omlouvám se, to bylo trošku nevhodné, omlouvám se. Omlouvám se ještě jednou.
Návrh byl zamítnut. Poslední návrh.
Hlasování nezpochybňuji, pouze uvádím pro záznam.
Nyní tedy poslední návrh.
To bylo už historické hlasování, ale chtěl jsem využít to, když vystupoval kolega Lipavský.
Návrh, paní zpravodajko?
Je to pozměňovací návrh pod číslem 126 paní kolegyně Kovářové a poslanců klubu STAN.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Pan kolega Dolínek ještě k hlasování.
Děkuji. Já nebudu zpochybňovat hlasování.
Paní zpravodajko, máme před sebou poslední návrh? Děkuji vám.
Podle mých poznámek jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Máte slovo, pane předsedo.
A to není závazek, který máme plnit my vůči někomu v NATO, to je závazek, který máme plnit my vůči sobě, svým občanům, naší bezpečnosti naší České republiky. Přijde nám to jako neuvěřitelně nedůstojné handlování. Byl tady návrh kolegy Kaňkovského nebo některých dalších, kteří říkali: dejme tam tu adekvátní částku, která tam opravdu objektivně chybí. Takovýto rozpočet my fakt nemůžeme podpořit, říkal jsem to na začátku, a navíc se vůbec nezakládá na reálných datech i toho, co nás čeká ještě v legislativě do konce tohoto roku.
Kdo to byl, kdo byl povolán ve chvíli, kdy byla nákaza na jaře v mnohých sociálních službách? Armáda! Kdo to byl, kdo pomohl, když vám přestalo fungovat trasování a hygienické stanice nestíhaly? Kdo byl povolán na to, aby zastoupil tuto roli? No byli to opět příslušníci Armády České republiky. Prostě teď jste vůči nim udělali to nejhloupější možné gesto místo díků, které bychom jim měli dávat. Tak místo toho jim teď jejich rozpočet zkrátíte. Ano, asi dojde k tomu, že během následujících měsíců dojde k té fintě, že se vrátí, ale měli byste se stydět. Naše stanovisko by bylo jiné, kdyby tady prošly naše pozměňovací návrhy, které byly mnohé velmi rozumné. Ale s tímhle se smířit nejde ani z hlediska symboliky, ani z hlediska těch gest.
Kdo je pro usnesení? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Protože byl návrh zákona o státním rozpočtu schválen, budeme pokračovat doprovodnými usneseními tak, jak vzešla z jednotlivých výborů. A budeme to brát postupně. Máme čtyři, takže to vezmeme od jedničky ke čtyřce.
Děkuji. To byl návrh usnesení. Kdo je proti? Pan poslanec Černohorský se hlásí. Zahajuji hlasování číslo 322 o námitce. Kdo je proti? Budeme tedy opakovat hlasování o předchozím usnesení. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Vypadá to, že jsou přihlášeni všichni, kteří přihlášeni chtějí být. Takže já znovu zahajuji hlasování o doprovodném usnesení. Kdo je proti? Já vám děkuji.
Můžeme pokračovat návrhem dalšího doprovodného usnesení, a to z volebního výboru, a to zní: "Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu, že v roce 2021 může skončit až osm členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
To byl návrh usnesení. Prosím další návrh.
Třetí návrh doprovodného usnesení je ze zemědělského výboru a má text: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v průběhu roku 2021 dále posilovala rozpočtovou kapitolu 329 Ministerstva zemědělství za účelem financování opatření realizovaných v souvislosti s klimatickou změnou."
Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Tím bychom se tedy měli vypořádat se všemi návrhy a náležitostmi tohoto bodu. Já tedy končím tento bod. Děkuji velice paní zpravodajce, děkuji navrhovatelce. Z nějakého důvodu se nám rozproudily diskuze.
Kdo je ta banka obchodníků? Já tomu nerozumím. Vláda je banda obchodníků? Pan Baudyš, Holáň, Výborný. A mohl bych tady dlouho mluvit, co tam pan náměstek udělal, na té armádě. Ale tahle krize, pandemie, je podstatně horší než krize Lehman Brothers. Tak o čem vlastně tady mluvíte prosím vás? Tak o čem tady mluvíte, pane Bartošek? Vzali jste prachy důchodcům! vzali jste prachy všem! Tak co tady vykládáte? Vysvětlovala vám paní Schillerová, co to znamená rozpočtové provizorium. Ano, my jsme rozhodli 10 mld že dostanou. To schválila naše vláda. A když bude provizorium, tak je nedostanou. Takže já tomu nerozumím, co vlastně vy tady vykládáte o armádě. Ještě jsem chtěl řešit to očkování. Jsem absolutně šokován těmi vystoupeními. Já znovu opakuju, že jsme se snažili vám vysvětlit, že jsme menšinová vláda a menšinová vláda zkrátka bez podpory někoho jiného není schopna prosadit rozpočet. Absolutní katastrofa. No a když jste měli ty ministry obrany, tak co jste pro ně udělali? A vlastně tomu rozumím, to je ta politika, jak mi vyčítá tady pan Faltýnek, kterou jsem se nenaučil, protože mluvím normálně, mluvím pravdivě a mluvím stejně s vámi, nebo tady, nebo na média atd. No věřte mi, že my s paní Schillerovou se snažíme snižovat ty provozní výdaje.